Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Já otevírám bod A já poprosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby předložený návrh uvedla.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Státní rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s deficitem 50 mld. korun.
My jsme tady o emisních povolenkách mluvili v uplynulých letech a měsících poměrně často. Ony jsou zřejmě v tom, že se o ty peníze stržené za prodej povolenek dělí Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem průmyslu a obchodu. To asi nikdo z nás nezpochybňuje. Sice je to jeden z mála programů, který se Ministerstvu životního prostředí v rámci evropských fondů daří realizovat.
Já jsem si všiml, odpoledne už na to reagoval, tuším, pan Páral z Eura a pak se tím možná inspiroval kolega Kalousek, který se o to také tady otřel. Tady ale přece nikdo neříká, že se vezme těch 300 mld. a mechanicky se v podstatě naloží těm ekonomickým subjektům. Ano, mandatorní výdaje rostou, jako roste státní rozpočet, jako roste HDP, jako roste všechno. Je pravdou, že z roku na rok dokonce rostly rychleji, protože se přidalo na některých těch výdajích, ale co je daleko důležité, protože já si myslím, že to procento je vcelku srovnatelné a jaksi udržitelné, co je za tím, jak kvalitní a efektivní jsou zatím veřejné služby a ty výdaje. Nezlobte se na mě, ale vybrané daně pro mě nejsou cizí peníze. Ale věnujme se tomu, protože schválením dnešního rozpočtu v prvním čtení budoucnost ani nezatratíme, ani ji nezachráníme.
Nyní zde mám faktické poznámky, takže prosím pana poslance Ferjenčíka a pak je přihlášen pan poslanec Elfmark, ale ten není v sále, tak uvidíme, jestli se vrátí, nebo jestli je to omyl. Vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegu Dolejše v té otázce růstu složené daňové kvóty. A vy tady mluvíte o progresi, ale přitom KSČM odmítá podpořit zvýšení slevy na poplatníka, což je přesně příklad, kdy prakticky dochází k progresivnímu zdanění. My jsme vlastně spolu s ODS přišli s konceptem, který umožňuje snížit zdanění práce, který by měl být principiálně přijatelný i pro levicové strany, ale vy to prostě blokujete. A to, myslím, vy, který té ekonomice poměrně rozumíte, musíte vidět a bohužel z hlediska té vaší pragmatické koalice odmítáte tento problém řešit.
Děkuji do dodržení času. Pan poslanec Elfmark není v sále, takže to byl zřejmě omyl. Také děkuji. A nyní tedy pan poslanec Onderka do obecné rozpravy.
Jinak jsem pochopil, že tady je soutěž o tom, kdo zná lépe díla Milana Kundery, mého rodáka a přítele. Padá zde mnoho myšlenek. Jedna politická, která se dotýká, jakým způsobem funguje levice, jakým způsobem funguje pravice. Tady chci upozornit, že to tak prostě není, že to jsou pouze fráze a nějaké nadpisy pro novináře. Prostě těm nejslabším. Ale nejenom jim, ale na ně klade důraz. To je potřeba si uvědomit a to je ten rozdíl mezi tou levicí a pravicí z toho vašeho pohledu, když říkáte, že levice rozhazuje. Potom ta technická, ohledně mandatorních výdajů.
Sice nevím na kom, na čem, jediný, kdo prohrál, byl daňový poplatník. Jsem zvědav, který z politiků ANO a sociální demokracie bude 17. listopadu vykládat o tom, jak to bylo skvělé, jak jsme ty komunisty porazili a jak šli komunisté od válu. To je ve skutečnosti obsahem tohoto návrhu rozpočtu. Letos jste rozprášili rezervy, které byly ve Fondu národního majetku, příjmy z privatizace. Letos jste zaútočili na rezervy zdravotních pojišťoven a v pátek se budeme bavit o tom, jak jste zaútočili na rezervy pojišťoven. Je to jednoduché: stát a tato vláda se chová jako otesánek, pořád víc, pořád víc, větší daně, vyšší daně, jenom nám ty daně dejte, když nám chybí daně, tak si vezmeme rezervy, cokoliv uvidíme, buď zdaníme, nebo si vezmeme. Návrh státního rozpočtu má tu výhodu, že díky Ministerstvu financí a struktuře zpracovaného materiálu kdo chce, tak si ta fakta najde a může s nimi pracovat. Paní ministryně dneska ráno řekla, že ten návrh rozpočtu je kvalitní. Já bych s ní souhlasil jenom částečně - že je kvalitní ve formě zpracování. Ale to není ten zásadní problém. To je dobrý. Já z Moravskoslezského kraje jsem docela pro. Přesto slyšíme, že vláda přidává důchodcům 900 korun. A teď se podívejme do návrhu rozpočtu a podívejme se, kolik stát plánuje na výdaje, po politické shodě, na důchody v příštím roce a kolik vybere stát od daňových poplatníků: zaměstnavatelů, zaměstnanců, podnikatelů, živnostníků. Když porovnáte ty dvě cifry, tak ani vláda, ani Parlament nepřidaly důchodcům.
Síť škol je určitě něco, k čemu by se měla vláda a Ministerstvo školství přihlásit, a protože jako právník a legislativec samozřejmě vím, jaké zákony k tomu je potřeba otevřít, a protože také znám legislativní plán i výhled legislativního plánu prací vlády, kde tyto změny nenalézám, budu ráda, pokud si toto i dnes v rámci projednávání rozpočtu můžeme vysvětlit nebo zpřesnit. Týká se to samozřejmě také toho, že pokud měníme financování v regionálním školství, tak bychom měli mít představu o síti škol proto, abychom dokázali velmi přesně indikovat následně dopady z hlediska financování soukromých a církevních škol. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Ještě jednou tedy upozorňuji na ty věci, které v programovém prohlášení vlády skutečně posouvají náš vzdělávací systém vpřed.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, dobrý podvečer. Budeme pokračovat.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil s faktickou poznámkou, která směřuje k mému vlastnímu vystoupení. Já jsem tady kritizoval ty tabulky v kapitolním sešitě 315, zejména tu ke kotlíkovým dotacím.
Tak. Já také děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Dvořák. Pokud je to omyl, tak v tom případě prosím do rozpravy paní poslankyni Válkovou. Připraví se pan poslanec Klaus.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně. Známe různé nestátní a neziskové organizace. Ne všichni jsme s aktivitami všech těchto nestátních neziskových organizací ztotožněni. O čem konkrétně hovořím. Když už tedy státní rozpočet, tak budu konkrétnější. Jenom minimum čísel. V České republice máme v současné době 5 675 registrovaných sociálních služeb. Vycházím z údajů, které jsem si nechala vytáhnout z registru. Takže pozor - hovořím tady o těch, kteří zajišťují hospicovou péči, kteří zajišťují pomoc dětem, které opouštějí dětské domovy, a pokud ji nedostanou, končí na ulici se všemi riziky z toho vyplývajícími. Hovořím o vězních, kteří jsou propuštěni, a pokud jim někdo nepomůže, hlavně po delších trestech, páchají opět trestnou činnost a stojí nás mnohem víc, než kdybychom jim tu pomoc prostřednictvím těchto organizací poskytli. Jak se k nim chováme? Házíme je do jednoho pytle. Nedáme jim víc. Odvoláváme se na esemesky, na sociální sítě, že lidi nemají rádi neziskovky. Které nám pomáhají, které si stěžují, a za to my na ně pliveme jako politici? Protože v opačném případě to, co jsem slyšela i v těchto lavicích, že oni to nějak přežijí, vždyť jsou to neziskovky, které od nás dostanou dotace, a jak my potom zkontrolujeme výsledky jejich činnosti, tak by některé z nich musely skončit. Je to opravdu velmi důležité. - Zkracuji, samozřejmě. Necituji úplně všechno. Paní Zuzana Radová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Remedium Praha, která pomáhá lidem v nepříznivých psychosociálních situacích: Přála bych si moc, aby neziskovka přestala být sprosté slovo. Přála bych si, aby neziskové organizace byly opět pro lidi přitažlivé, lidi v nich chtěli pracovat a našli tady své štěstí. - Tím myslela pracovní naplnění. Společné neziskovkám. Viz třeba Sdružení pro sociální práci v trestní justici, z kterého se potom dokonce vyklubala Probační a mediační služba. Takže někdy to dopadne lépe, někdy to dopadne hůře. Ten špatný příklad nebudu citovat. Nicméně na tomto místě musím říct, že společným jmenovatelem všech nestátních neziskových organizací, které působí v oblasti sociální péče, je entuziasmus a snaha pomáhat. Ty peníze ale k tomu, aby přežily na důstojné úrovni, prostě potřebují. Co tomu brání? Slíbila jsem, že nebudu příliš dlouhá. Navíc ten recept nemůžu momentálně paní ministryni hned nabídnout v tom smyslu, že by tady byla jasnější strategie. Velmi mě zaskočilo a překvapilo, když jsem zjistila...
Děkuji, přeji dobrý večer. Já bych chtěl jenom reagovat na to vystoupení, protože jsem se snažil to nějak veřejně sdělit, ale je možné, že to nebylo úplně srozumitelné a že to nezaznělo úplně jasně. V té chvíli byl ale rozpočet uzavřen. To znamená, 250 milionů do té oblasti, do těch dvou kapitol. Myslím si, že jsme našli techniku a způsob, jak to tam dostat.
Děkuji za dodržení času.
Já jenom ve vší úctě kratičkou reakci na pana poslance Baxu. Já bych vyčetl ministrům této vlády cokoliv, co si zaslouží, a je toho hodně. Ale co bych nikdy jako starý proceduralista a rozpočtář nevyčetl žádnému ministrovi žádné vlády, že hlasuje v Poslanecké sněmovně jako poslanec pro navýšení své kapitoly, když je to proti vládnímu návrhu. Promiňte, že o tom mluvím teď jako opoziční poslanec, ale je to tak svatá procedura, že pokládám za svoji povinnosti ji zdůraznit.
V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Antonín Staněk.
Obecně vnímám stát jako službu, jako servismana, jako někoho, kdo občanům poskytuje tu službu kvalitní. A v rámci justice se jedná - a to je ta služba, se kterou se potká občan asi nejčastěji - se jedná o službu zejména, řekněme, obecných soudů, civilních soudů, sporné agendy. To znamená nějakého závazného rozhodování sporu o právo v rozumném čase. Ona samozřejmě velmi vstřícně - a já jsem jí děkoval i v interpelaci minulý týden - pokrátila pracovníky nebo pracovní místa na svém ministerstvu. Ale vezměme si třeba insolvenční zákon, oddlužovací novelu. Teď byla polovina volebního období. Tady ani nejde o soudce, tady jde o vyšší soudní úředníky, tady jde o asistenty soudců, justiční čekatele. Ne, ta místa nepřibyla.
Ano, pane poslanče, máte pravdu. Já bych poprosil všechny, kteří chtějí projednávat jiné věci, než je zákon o státním rozpočtu, aby tak činili v předsálí. Pokud tady nebude klid, nebudeme pokračovat.
Děkuji za zjednání pořádku. To je něco, co myslím, dokáže pochopit úplně každý. No že ty věci budou trvat déle, anebo se k nim bude přistupovat liknavěji. Vytýkáme to celý den vládě, že utrácí peníze na spotřebu místo investic, ale opomíjí tu spotřebu, která je nutná. To od státu prostě každý očekává, to je jedna z klíčových úloh státu, která vyplývá už ze samotné společenské smlouvy. Protože ono přesouvat v kapitolách Ministerstva spravedlnosti už prostě dost dobře nejde. To je o tom, aby se výhledově posílily zejména tedy insolvenční úseky, správní úseky krajských soudů. To je velmi konkrétní věc, která jim může prospět. A bude to trvat tři měsíce, než se to přepíše, protože není zapisovatelka. To znamená, tam by ty peníze měly směřovat. A ve srovnání s jinými položkami jsou ty částky naprosto zanedbatelné, ale můžou výrazně pomoci. Opomíjím otázku dalších, například právnických profesí, ale sem by ty peníze měly směřovat.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ale protože již dvakrát tady zaznělo z úst pana poslance Baxy vaším prostřednictvím, pane předsedající, moje jméno, a poprvé při obstrukčním jednání a navrhování nových bodů programu s dokonce nehoráznou poznámkou, že návrh rozpočtu, který je předložen vládou, je pomstou Antonína Staňka regionálním divadlům za to, že skončil ve funkci.
Dlužno také dodat, že samozřejmě ty peníze zcela nezmizí a že opakovaně nepedagogičtí pracovníci v reálných mzdách, podotýkám průměrně, naopak získávají víc, než bylo rozpočtováno. To je tedy řekněme druhý princip, který je zcela v pořádku. I tuto záležitost si dovolím ocenit. Toto je z hlediska mého pozitivní skladba rozpočtu a je to fér z hlediska toho, co bylo programovým prohlášením přislíbeno a v čem jsme také navázali - a školství především potřebuje stabilitu - na předchozí vládu. Ono to zní jako klišé, ale já vás ubezpečuji, že učitelé a ředitelé škol velice přesně vědí, co tato věta znamená. Také není náhoda, že se tato věta v programovém prohlášení vlády objevila. Jde o to, že co se týká navyšování platových tarifů, nebo řekněme osobních příplatků učitelů, dalších nepedagogických pracovníků, tak to je upřímně řečeno absolutní minimum. To, abychom skutečně zkvalitňovali vzdělávání v našich školách a skutečně zlepšovali podmínky učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školách, k tomu potřebujeme mnohem víc. Potřebujeme dostatečně ohodnotit další pedagogické profese, potřebujeme radikálně zvýšit a zákonem zajistit zvýšení třídnických příplatků, specializačních příplatků, ale také potřebujeme zajistit dostatečné finanční prostředky pro tzv. přímou pedagogickou činnost. Pokud se týká třídnických příplatků a specializačních příplatků, je nutno rozumět určitému neklidu, nebo možná netrpělivosti, v uvozovkách prosím vás, učitelů a učitelek. Pokud si připomeneme, co se stalo v Senátu, tak tam se nestalo nic, že by někdo při vrácení do Sněmovny nesouhlasil s těmito kroky. A Poslanecká sněmovna následně tři měsíce před volbami neschválila nic.
Sám zastávám názor, že ten, kdo odmítne nabízenou práci, by neměl žádné dávky dostávat. Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard korun, a já to vřele vítám.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Bude to skutečně pouze krátká poznámka. Takže poprosím o tu písemnou informaci.
Nyní v podrobné rozpravě mám přihlášenou paní zpravodajku.
Takže odvolávám se na celý text návrhu usnesení, tak jak jsem ho již načetla.
Ještě někdo v podrobné rozpravě? Ptám se na závěrečná slova. Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl v podrobné rozpravě přečten, jak je vám předložen v písemném dokumentu. Chce někdo jeho opakování? Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že státní závěrečný účet za rok 2018 byl schválen. Dalším bodem našeho jednání je Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi nyní, abych vás seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a představila vám jeho základní parametry a makroekonomický rámec, na základě něhož byl návrh státního rozpočtu zpracován.
Máte slovo, pane poslanče.
A nejde jenom o politické figury, ale o širší ekonomický kontext. Prosím vás, strukturální deficit i toho navrhovaného rozpočtu je zcela v toleranci, pokud jde o rozpočtové cílování. To je realita, prosím vás. Já si myslím, že pragmaticky tento rozpočet je nastavený dokonce tak, že pokud by přišla nějaká recese či hospodářská krize, pokud nebude tedy kosmických rozměrů, tak jsou tam dokonce i určité rezervy, abychom to ustáli, včetně brexitu a dalších takových drobností. Takže to je ta realita. Jestli chcete pokračovat v tom, jak jste to v minulosti dělali výborně, ty rozpočty, je to možné.
Nyní faktická poznámka pana poslance Skopečka a ještě jedna faktická poznámka Mariana Jurečky.
S úsměvem odcházela ze sálu. To na začátek. K paní kolegyni Gajdůškové. Nedělejte tady ze sebe jediné spravedlivé, že vám jde o lidi. Nám jde taky o lidi. Jde nám i o ty lidi, kteří jsou zdaňováni, kvůli vaší vládě je složena daňová kvóta na historicky největší úrovni. Dodnes toho nebyla paní ministryně Maláčová schopná. Ano, deficity jsou ve finále jiné, než jsou plány, ale to by spíš měla být rétorika opozice. To je neschopnost zase Ministerstva financí, že v době relativně dobrého hospodářského růstu, nízké nezaměstnanosti, bez jakýchkoli katastrof, povodní dopadají deficity jinak, než si Ministerstvo financí naplánovalo.
Nyní ještě pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou a paní poslankyně Gajdůšková s další faktickou poznámkou.
Ale teď mi ještě dovolte, mám dvě další technické prosby. To nevím, myslím, že ani lidé, co nás sledují, tomu nerozumí. Já si fakt nemyslím, že období posledních let ekonomického růstu a prosperity je díky tomu, že máme dobrý rating jako Česká republika a že jsme některé emise našich státních dluhopisů dokázali vydat se zápornou úrokovou sazbou. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Omlouvám se, že takto nemám ráda zdržování faktickými poznámkami, tak to nerada sama dělám, ale prostě musím reagovat. Tři kratičké poznámky. Já bych na pana poslance Skopečka reagovala, ať tu paní ministryně byla, nebo nebyla. Poznámka číslo dvě, zase ohraná písnička - rozdávačné sociální dávky. Ano, platíme daně, platíme daně všichni. A já jsem od pana Ing. Mühlfeita, který je kosmopolitní člověk, ekonom, slyšela na jedné z konferencí: Daně jsou nejlepší a v podstatě jedinou investicí středních vrstev. Protože těmito investicemi mají zajištěné veřejné služby, dostupné vzdělání, dostupné zdravotnictví, dopravu, životní prostředí atd.
Stručně, jasně.
Jsou to čísla Ministerstva financí.